Ano, je pravda, že ve výzkumu a vývoji kombinujeme národní a zahraniční zdroje, ale v tom výsledku to potom na ten výzkum má dopad oboje. A navíc ty věci jsou právě ve výzkumu provázány. My jsme se i zavázali, že v příštím programovacím období budeme doplňovat národními zdroji to, co jsme předtím získávali v těch zahraničních, takže ta argumentace není v tomto směru úplně korektní. Ale celkový pokles ve vztahu k hrubému domácímu produktu je jednoznačným signálem toho, že výzkum není pro tuto vládu prioritou. A když jsme u toho navýšení, to není vůbec jasné, jak bude realizováno, protože i ty české zdroje jsou částečně na spolufinancování evropských programů, kde už teď existuje zpoždění. Toto jsou fakta, která se nedají pominout, a o tom mluví jasně ta čísla, po kterých voláte.
Hlásíte se, pane vicepremiére, s přednostním právem?
O tom to celé je. Mně je úplně jasné, že ty sociální, v podstatě důchodové odvody jdou především na vyplácení důchodů, toho průběžného pilíře. Na druhou stranu je to otázka odvahy, jestli si dokážeme snížit tyto odvody právě v době hospodářského růstu, kdy dokážeme reformovat třeba důchodový účet, reformovat trh práce, anebo také jako levicová necháme vysoké odvody s tím, že máme právě velkou šanci k přerozdělování. Takže to je to, co jsem chtěla sdělit - že současná levicová vláda nechce kousnout do kyselého jablka možných reforem, ale ráda přerozděluje. A o tom to celé je. Vládne stylem po nás potopa.
Prosím, máte slovo.
Ano, on to neříkal, ale říkali to jeho kolegové z jeho politické strany. Takže to je u něj úplně normální. Také si korektně řekněme ano, byli jsme jako KDU-ČSL ve vládě s ODS. Ale to úplně nemůžete srovnávat, protože tehdy za nás byl ministrem třeba i současný předseda TOP 09, takže si myslím, že je to trošku komplikovanější. To jsou prosím jasná čísla. A co se týká pana předsedy Fialy, tak korektní argumentace to myslím od něj nebyla, protože v jedné části říká, že tam něco narůstá, v druhé, že neroste. A co se týká resortního výzkumu, to je tak, pane předsedo Fialo prostřednictvím pana předsedajícího, že resorty, které se vzdaly peněz ve prospěch Technologické agentury, po pěti letech fungování Technologické agentury chtěly zrušit Technologickou agenturu a ty peníze chtěly zpět, protože od Technologické agentury dostávaly řádově méně peněz, než kolik měly ve vlastním rozpočtu. Nám se podařilo tomuhle zabránit. Je to trošku složitější.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Tejc.
Ale inspiroval mě pan předseda Stanjura, abych použil nějaká čísla. Myslím, že to, po kom je potopa, lze demonstrovat na číslech státního dluhu, a myslím, že je potřeba se podívat na rok 2006, kdy nastupovaly pravicové vlády. To znamená, státní dluh už nestoupá, alespoň nestoupá tak rychle, a v poslední době - záleží na tom, k čemu ho budeme srovnávat - klesá. Takže jestli po někom potopa, tak po nás ne.
Myslím, že dneska je to přehlídka, nicméně aspoň můžu reagovat na to, co tady bylo řečeno. Je to tam ve statistice. Doporučuji, abyste se na to podívali. A to je také součástí toho rozpočtu. Pan premiér tady říkal zajímavou věc a já bych ji prosil vysvětlit.
Já bych se tedy přidržel té zvyklosti, kterou jsme zavedli, a nedával bych svá doporučení. Co se týká návrhu usnesení z rozpočtového výboru, tam byla souhlasná stanoviska. Z návrhu rozpočtového výboru jako takového:
Teď požádám o stanoviska, protože nejde o zákon jako celek, ale o návrh. K návrhu se říkají stanoviska, k zákonu jako celku už ani ministr, ani zpravodaj nepřednáší návrh svého stanoviska. Kladné. Zahájil jsem hlasování číslo 216 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?
Stanovisko rozpočtového výboru bylo kladné.
Toto usnesení bylo schváleno.
Dále rozpočtový výbor přijal usnesení k doprovodnému usnesení, a to na návrh hospodářského výboru, které zní: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby navýšila rozpočtové prostředky a koncentrovala jednotlivé rezortní zdroje pro oblast ekonomické diplomacie."
Kdo je proti? Děkuji vám.
Stanovisko výboru bylo kladné.
Pardon, už je zahájeno. Děkuji vám. Bylo schváleno. Můžeme pokračovat dalším. Ano. Kdo je proti? Děkuji vám. I toto bylo schváleno.
Z rozpravy ve druhém čtení pak máme dvě doprovodná usnesení.
Děkuji vám.
Moje stanovisko je kladné.
Kdo je proti? Děkuji vám. I toto doprovodné usnesení bylo schváleno.
Ono je to sice o desetinku, ale je to jedno, jestli jsme tento měsíc první a příští měsíc budeme druzí, nebo naopak. Na Slovensku mají víc. A říkám, že jsem hrdý na to, že jsme první nebo druzí, druzí nebo první. Ale když to bylo za vlády naší, tak to, že jsme pátí nebo šestí, je jedno, že jsme měli poloviční nezaměstnanost proti vedlejšímu státu, našel si pan premiér tehdy v opozici ten parametr, v kterém jsme tak dobří nebyli nebo ve kterém jsme byli horší než naši sousedé, a tím nás tloukl po hlavě. A co chce po nás? Abychom to nedělali, abychom naopak si našli ten dobrý parametr a chodili ho sem chválit. To je skvělá zpráva. Opravdu skvělá zpráva. To je také velmi složité. Opravdu ne. Takže klobouk dolů před těmi, kteří vytvářejí pracovní místa. To je bezesporu zlepšení, a dokonce skokové.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Já vám děkuji, pane poslanče. Než udělím slovo v rámci faktických poznámek, tak na začátek dovolte, abych zrušil svou omluvenku z dnešního odpoledního jednání.
My nebudeme soupeři sami sobě. Jsem přesvědčen, že každý z nás, který tady teď seděl v lavicích sociální demokracie, může jenom podepsat to, co řekl Bohuslav Sobotka, a jednoznačně bez ohledu na to, co budete říkat, naše politika je úspěšná.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Stanjura.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ono nám ostatně nic jiného nezbývá. Zdá se nám to poněkud neproduktivní, ale bohužel už asi do konce tohoto volebního období s tím nic neuděláme.
Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka.
Nemohu vyvolat pana kolegu Ale zkuste porovnat dvě čísla. To je poměrně jednoduchá úvaha. Kde je chyba v té vaší argumentaci? To si asi odpovíte sám. K panu předsedovi hospodářského výboru. My jsme tedy nevládli 25 let, bohužel. Byli jsme ve vládě zhruba polovinu, možná menší dobu než polovinu.
Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou faktickou poznámku, s přednostním právem pan předseda Bělobrádek.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem samozřejmě nemohl reagovat na všechno, co tady zaznělo, to bych mluvil ještě další hodinu, asi to není ani účelem.
Takže když si přisvojujete všechno, co se děje pozitivního v této zemi, tak se přihlaste i k tomu, co se tady děje negativního. A mimochodem, na rozdíl od řady věcí, ke kterým se hlásíte a prohlašujete za své zásluhy, tak tady se váš ministr dopravy na tom podílí.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Adamce, připraví se paní poslankyně Hnyková. Prosím, máte slovo.
Opravdu neřekl. Já jsem tady pouze bránil vystoupení a pana předsedu Fialu, který tady říkal, že se zvýšil počet státních úředníků. Pan ministr financí na to reagoval, že se zvýšil počet učitelů. Tak jsem se proto ptal, jestli učitelé jsou státní úředníci. Ale státní úředníci to rozhodně nejsou.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Hnykovou, připraví se paní poslankyně Adamová. Prosím, máte slovo.
Vyjmenoval jste spoustu profesí a zapomněl jste na oblast sociální, a to na sociální pracovníky. A ti při hospodářském růstu, jejich platové podmínky, jsou velmi nízké. Lidé z těch sociálních služeb odcházejí a kvalita sociálních služeb klesá a bude klesat i nadále, pokud pro ně nic neuděláte. Takže bych vás požádala, abyste se i vy se svými kolegy ze sociální demokracie nad touto oblastí zamyslel a podpořil pozměňovací návrhy.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Adamovou, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.
Takže prosím neříkejte, že vy jediní jako vláda máte a nesete odpovědnost za ekonomický růst a že je to všechno jenom a jenom vaší zásluhou. A druhá poznámka, která směřuje k navyšování právě počtu úředníků. To je téměř o polovinu. Jsou to opravdu úředníci, žádní hasiči, policisté, žádní učitelé. Takže tady pokud někoho obviňujete z toho, že lže, že překrucuje, tak se podívejte skutečně do toho rozpočtu, do těch jednotlivých kapitol, kde opravdu je určena částka zrovna na příští rok na navýšení úředníků na Ministerstvu práce a sociálních věcí o 227 milionů korun, a to jsou opravdu úředníci, kterých má být 238 nových. Takže když už jenom jedna z těch částí toho, co všechno jsme od vás slyšeli, tak alespoň tohle byste měl korigovat.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Chalánkovou, připraví se pan poslanec Tejc.
Dobrý den. Každému je samozřejmě přáno, aby dostal tu spravedlivou odměnu za svou práci. Chtěla bych upozornit, že minimální ani žádnou jinou mzdu vláda nevyplácí, že ji vyplácejí zaměstnavatelé. A dokonce stát svým zaměstnancům, ať už jsou to úředníci, nebo ti ostatní, navýšil tarify a navýšil jejich počty více, než kolik vůbec si může soukromá sféra dovolit. Dále bych chtěla upozornit, že se promeškala doba, kdy bylo možné snížit cenu práce snížením odvodů. To je ta nejdůležitější částka celé této situace. Jsou státy, které minimální mzdu dokonce uzákoněnou nemají, a také nějakým způsobem existují. A ty vysoké odvody znamenají zase zpět saturaci těch fondů, ze kterých se vyplácejí tyto různé výdaje, ať už jsou to sociální, nebo platy z úrovně státu. Takže pozor na to. Promeškali jste dobu, kdy jste mohli oživit trh práce snížením ceny trhu práce, snížením odvodů.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Tejce, připraví se pan poslanec Volný. Stále faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Myslím, že je evidentní, že jsme nic nepromeškali. Já si nemyslím, že bychom měli konkurovat asijským zemím, africkým zemím v tom, jaká je cena práce. A to nejsou. K tomu, co řekla paní poslankyně Adamová, že to není zásluha vlády, že to není zásluha většiny, která teď tu vládu ustavila. Ono je to vždy stálé rčení, které tady pravice opakuje. Jenže dámy a pánové na pravici, vždy když jste byli ve vládě vy, když jste určovali hospodářskou politiku vlády, tak šla ekonomika dolů. Vždy když tam byla sociální demokracie, tak šla ekonomika nahoru. Kdyby to bylo jednou, tak můžete říct, že to je náhoda, ale ona se ta náhoda pravidelně opakuje s železnou pravidelností. My musíme dávat dohromady to, co vy jste pokazili.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Volného.
Oni říkají, že se navýšilo o 25 tisíc úředníků. Pokud by řekli, že se navýšilo o 25 tisíc státních zaměstnanců, z toho 40 % učitelů, 40 % hasičů, policistů a vojáků, 10 % úředníků Finanční správy a 10 % úředníků do sociální sféry, pak by to byla pravda.
K tomu bodu A vůbec nic, to je úplně jasné. Ale mě by tedy zajímalo, proč jsme ty pozměňovací návrhy neprojednali v rozpočtovém výboru. Tak já se, než to zvážíme, chci zeptat, proč jsme to vlastně neprojednali na garančním výboru.
Já vás požádám o klid, abychom rozuměli, co pan předseda říká!
Jsou tady vyjmenované paragrafy, které se nepoužijí, to je naprosto v pořádku. O žádném jiném omezení se tady nepíše.
Dobře, v tom případě navrhuji přestávku v délce osmi minut do 17 hodin na konzultaci s legislativou.
To byly omluvy. V tuto chvíli se nacházíme v bodě 183 a tím je vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, sněmovní tisk 921, třetí čtení. Pane ministře, závěrečné slovo. Nemá zájem. Pan zpravodaj také ne. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ještě před závěrečným hlasováním chtěl shrnout naše výhrady k tomuto předloženému rozpočtu a vysvětlit, proč budeme hlasovat, tak jak budeme hlasovat. Státní rozpočet je nebo má být vrcholné představení vlády a ministra financí. Je to zhmotnění vize. Je to materializace koncepce rozvoje země. Je to důkaz schopnosti nebo neschopnosti vlády přenést své sliby do reality. A předložený státní rozpočet, tak jak ho tu pro rok 2017 máme před sebou, je výrazem bezradnosti vlády. Bezradnosti vlády tváří v tvář ekonomickému růstu a vlastní odpovědnosti, jak s takovýmto růstem naložit. Ale vláda tomu růstu nenapomáhá, spíše ho svými kroky brzdí. Zdroje, které vláda získala od živnostníků, podnikatelů, aktivních zaměstnanců, lidí, kteří pracují, lidí, kteří platí daně. To dokáže každý a to dokázal i pan ministr financí Babiš. Sbírat ovoce, které vypěstovali jiní. A co dál? Pan ministr a celá vláda nám tady předkládají rozpočet promarněné příležitosti. Toto je rozpočet, který je úplně lhostejný k možnostem, které dnes Česká republika má. Skoro nikdy nebyla tak dobrá příležitost, abychom bez tlaku a rozumně investovali. A jaká je realita? No, realita je taková, že vláda zřejmě vůbec netuší, co jsou její priority. Nebo aspoň z tohoto rozpočtu se to nedá poznat. Jedno říká pan premiér, ale tomu, co říká pan premiér, struktura rozpočtu moc neodpovídá. Něco jiného říká ministr financí, ale nevím, jak se nějaké priority odrážejí v tomto rozpočtu. V čem se vytvoří lepší podmínky pro podnikání. Kolik byrokracie kde odbouráme. Čeho bude za rok více. Co bude kvalitnější v našem školství. Proto za Občanskou demokratickou stranu varuji před tímto rozpočtem promarněných příležitostí. Před rozpočtem nezodpovědné lhostejnosti. A řeknu to úplně přímo, varuji před lhostejností této vlády vůči tomu, jaké lepší služby tento stát nabídne svým občanům v době takové ekonomické konjunktury, jaká tu dávno nebyla. A sami si odpovězte na otázku, co vám zůstane v paměti, co udělala tato vláda za tři, čtyři roky. Co vám zůstane v hlavě? Jaký impuls byla schopna vláda vymyslet a dát zemi v době mimořádného ekonomického růstu, v době nejnižší nezaměstnanosti? Nejsem člověk, a už mě někteří znáte, který by nedokázal vládě uznat, že se jí něco podařilo. Ale myslím si, že nic z toho si nebudeme pamatovat jako průlomové, jako takové, které odpovídá dnešnímu období mimořádného růstu a mimořádně příznivých okolností. Proto tvrdím, že tato vláda nemá odvahu alespoň se pokusit nějakou vizi nabídnout. A to, co nám tady předkládá, je rozpočet promarněné příležitosti. A její nekompetence spočívá v tom, že při sestavování rozpočtu hodně chybuje. Ale výsledek bude, zejména díky neschopnosti vlády investovat, výrazně nižší. Deficit bude nižší, možná nebude žádný.
Přihlášeno je 185 poslankyň a poslanců, pro návrh 178, proti nikdo. Kdo je proti tomuto návrhu?